Ostatní stavby jsou v současnosti v různých stadiích projektové přípravy. Stavební firma se zavázala - do 1. června 2020 bude tato unikátní stavba v provozu.
Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance... Prosím.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, dovolte mi položit velmi jednoduchý dotaz.
A když se mě ptáte na vládní rozpočtovou rezervu. K tomu je určena podle rozpočtových pravidel. Když máte nějakou krizi, třeba povodně, tak se použije vládní rozpočtová rezerva. Já jsem připravena spolupracovat. Věřím, že spolupracovat bude i Ministerstvo práce a sociálních věcí, je to o té spolupráci. A samozřejmě na relevantní a zdůvodněné požadavky jsem připravena prostředky použít.
Tak, děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka.
Pěkné odpoledne, vážený pane nepřítomný ministře, rád bych vás interpeloval ve věci obsazování řídicích pozic ve zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra. Podle informací z médií byl jmenován novým ředitelem Jan Smetana, který jej vede už od začátku dubna. Rád bych se tedy zeptal, kolik kandidátů se o daný post ucházelo, dále, na základě jakých odborných kritérií se uchazeči posuzovali, následně tedy, který argument, potažmo hodnoticí kritéria vás přesvědčila o tom, že byl jmenován právě pan Smetana, a zda můžete Sněmovně předložit životopisy všech uchazečů, abychom mohli porovnat, zda jste opravdu vybrali nejkvalitnějšího uchazeče.
Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Zahradník s interpelací na pana ministra Miroslava Tomana.
Inženýr Kříha si počínal ve své funkci ředitele Lesního závodu Boubín velmi úspěšně. Lesní závod Boubín měl pod jeho vedením dlouhodobě nejlepší výsledky v hospodaření ze všech organizačních jednotek státního podniku Lesy České republiky. Je také členem dozorčí rady Lesů České republiky zvoleným do své funkce za zaměstnance. Ptám se vás, pane ministře, proč byl tento úspěšný manažer Lesů České republiky ze své funkce odvolán.
Děkuji.
Krajský ředitel byl odvolán a na toto místo bylo vypsáno výběrové řízení a z tohoto výběrového řízení nebyl vybrán žádný vhodný uchazeč.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže prosím, pane poslanče, máte slovo.
Anebo je tam jmenován už definitivně?
Dalším v pořadí je paní poslankyně Golasowská s interpelací na paní ministryni Maláčovou.
Vážená paní ministryně, chystané škrty v připravovaném státním rozpočtu pro rok 2020 se mají velmi citelně týkat také preventivních podpůrných programů pro podporu rodin. V loňském roce se podpora týkala asi 300 center po celé republice. V letošním roce bylo podpořeno pouze 200 center a podle informací se chystá alokovat pouze částka, která by pokryla 80 až 100 center, a to ve sníženém režimu. Rozbitím již fungující sítě center, která poskytují preventivní programy pro rodiny, dojde k nevratnému zásahu do zdravé komunity mnoha oblastí. Proto se na vás, paní ministryně, obracím s dotazem, zda opravdu nepočítáte s navýšením financí pro program Rodina, a jménem těchto rodinných center vás žádám, abyste své rozhodnutí snížit finanční dotace změnila a peníze pro tuto preventivní aktivitu na podporu rodinných center se snažila najít.
Tak, děkuji. Prosím, máte slovo.
Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí je možné částečně podporovat rodinná centra prostřednictvím toho již zmíněného národního dotačního titulu Rodina. Žádost v rámci tohoto dotačního titulu mohou podávat všechny neziskové organizace, které pracují s rodinou. Nejedná se tedy pouze o rodinná centra. Nemusím asi popisovat. Dále je nutné uvést, že projekty jsou každým rokem podporovány v menší procentuální míře právě díky neměnící se výši alokace. Bavíme se o projektu. Nikdy však daný projekt neobdrží ze strany MPSV celou částku, o kterou žádá, a to z toho důvodu, že dochází k nárůstu kvalitních projektů. V tuto chvíli máme přes 400 žádostí každoročně a zhruba dvě třetiny z nich nejsou podpořeny v takové výši, jakou si přejí, nebo nejsou podpořeny vůbec. Ještě jednou ty důvody, proč se ta alokace na národní dotační titul nenavyšuje. Jsou zřejmé. Jsou to rozpočtové důvody. Je to i také součástí platné koncepce rodinné politiky v té nové, aktualizované verzi, na niž běží meziresortní připomínkové řízení. Naopak chceme ještě tu primární prevenci nadále posílit. Nicméně finanční zdroje jsou omezené, a proto se snažíme najít dobrou rovnováhu mezi možnými finančními prostředky a maximální podporou kvalitních projekt.
Prosím, nedémonizujme zde elektrokola. Standardní elektrokola, která se dnes prodávají, mají omezovač nastavený na 25 kilometrů. Není to o tom, že by tady lítala po Trutnově u nás nebo po Praze elektrokola šedesátkou. Ono jet na kole šedesátkou, to už prostě není žádná legrace a určitě ne někde v provozu.
A nyní paní poslankyně Nevludová, připraví se pan poslanec Juránek. Děkuji a nyní prosím pana poslance Juránka s faktickou poznámkou a prosím o klid v sále.
V tom zákonu je umožněno, aby se jezdilo v rámci cyklistických tras na silnicích III. třídy. Prosím vás, odmysleme se teď od těchto věcí. Já jsem se od nich musel odmyslet nejvíc, protože na rozdíl od vás já dělám svoji volební kampaň v těch vinohradech. A já proto, že tato věc a tento zákon umožňuje, aby tito lidé, kteří to myslí třeba i v dobrém, aby mohli tady v tuto chvíli přijít o život, tak proto vám zdůrazňuji, abyste skutečně pro tento zákon nehlasovali, a naopak, abyste ho aktivně přehlasovali, protože je zapotřebí 101 hlasů, aby tento zákon neplatil. A prosím vás, vezměte mě a znáte mě, víte o mně, já skutečně budu dělat kampaň v Jihomoravském kraji, do Jihomoravského kraje patřím.
Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance Stanjuru s faktickou poznámkou, poté opět pan poslanec Válek.
Já se obávám, že ta debata se opakuje a příznivci nuly nám tady vlastně přepisují černé scénáře, a dobře to popsal pan kolega pan poslanec Blaha. Ale když už se bavíme o účastnících silničního provozu, tak my přece máme účastníky silničního provozu, kteří mohou legálně požívat alkohol. Nikdy vám opilý chodec neskočil pod auto? Buďte rádi. Mnohým se to stalo. No, úplně absurdní jsou ty argumenty u těch vodáků a u těch cyklistů. Jak to, že to v Německu jde? U řidičů! Ne na silnici třetí třídy! Na dálnici! V Rakousku to jde, v Německu to je. My jsme horší? My Češi jsme horší než Rakušané a Němci? Já si to fakt nemyslím a říkám to otevřeně. Takže ten návrh není nijak extrémní, je rozumný. Není to buď, anebo, buď je to rozšíření, nebo aspoň ty vodáky, hlasovali jsme pro ně, není důvod měnit. Senátní verze nám připadá lepší, sněmovní verze je lepší než stávající stav. Takhle jednoduše to je. Ohrožují i ty cyklisty.
Děkuji a nyní pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Klaus - s faktickými poznámkami. Prosím.
To jsem pochopil, že je špatná věc. Rozumím tomu, že v zákonu by mělo být to, co se týká toho zákona, to je naprosto rozumný argument. Na Západě je zcela běžné, že tam stojí policista a chrání zdravotníky, u nás ne. A já souhlasím, aby tady v tomto případě alkohol byl výrazně přitěžující okolností, aby pokud si někdo způsobí úraz pod vlivem alkoholu, platil za zdravotní ošetření. To mně na tom vadí! Ne že by se opíjeli, dají si jedno pivo na dlouhé cestě. Takhle budete volat policisty, když uvidíte cyklistu, že tam pije v hospodě pivo?
Děkuji a nyní pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Juránek a poté s poslední faktickou poznámkou v tuto chvíli pan poslanec Dolínek. Prosím.
Já jsem četl jednu takovou zajímavou statistiku, že nemálo lidí zemře na udušení rohlíkem. Ale takřka vždycky, když na tom kole skončím, tak jdu na pivo s kamarády a dojíždím pak domů ty dva kilometry. To je to jedno nebo dvě piva. Protože to, co on řekl, to je to přesné. My silně vnímáme, co je špatné.
Děkuji paní zpravodajce. A otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli přihlášeno šest poslankyň a poslanců. První je paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Pekarová. A konstatuji, že v tuto chvíli je sedm přihlášek.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jsme rádi, že to konečně přišlo na řadu. Současně bych ale byla velmi ráda, kdyby ta diskuze, kterou nevyhnutelně tato novela zákona rozpoutá, umožnila i debatu o dlouhodobém řešení. Je totiž potřeba si říct, že tím, jak jsme zvyklí do našich zákonů dávat pevné částky, tak se ta reálná hodnota těch pevných částek samozřejmě neustále každým rokem snižuje. Podstata je v tom, že vlastně by došlo k postupnému náběhu, poněvadž by se ta valorizace týkala nových příjemců příspěvku, nedocházelo by už k valorizování zpětně, v žádném případě. A to by byla i podstata věci. Aby člověk věděl tu celkovou částku na začátku pobírání rodičovského příspěvku. Pouze by tedy docházelo každý měsíc k navýšení té celkové částky, a to na základě těch zmíněných ekonomických údajů z předchozího roku. V zásadě by to tak bylo. A když budete se mnou chviličku počítat, tak je to úplně jednoduché. To nám přijde nerozumné. A přijde nám to právě podstatné, aby se i v zákoně zakotvil ten podíl, ta třicetina částky. Ještě si dovolím poznámku. Čili dá se říci, že tam, kde by byly obavy, tak pouze dojde k navýšení toho rodičovského příspěvku, ale ke snížení případně jiných dávek. Už to bylo zmíněno například ve zprávě paní ministryně i ve zprávě paní zpravodajky. Ty velké neshody, pocit velké nespravedlnosti v té skupině rodičů, kteří mají malé děti, ale vrátili se zpátky do práce.
Nicméně jako vždy ďábel spočívá v detailu. Pozměňovací návrh tak zcela změní smysl novely a otupuje její potenciál zastavit růst podílu důchodců ohrožených chudobou. Péče o děti tak snižuje výdělky a následně i důchody prakticky výhradně u žen. Zvýšení důchodů u obou rodičů je tak stěží opodstatněné a zároveň rozpočtově náročné. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje rozpočtové náklady pozměňovacího návrhu paní poslankyně Golasowské na 30 miliard korun ročně, to je dvakrát více než nejdražší opatření na podporu pečujících osob projednávané a odborným aparátem Ministerstva práce a sociálních věcí připravované v Komisi pro spravedlivé důchody. Pozměňovací návrh vedle rozpočtových nákladů přináší i zásadní administrativní komplikace. Návrh totiž předpokládá zvýšení důchodů rodičů bez žádosti, a to i přesto, že Česká správa sociálního zabezpečení nevede u velké části současných důchodců záznamy o počtu vychovaných dětí. To není v praxi realizovatelné. Pro představu, Česká správa sociálního zabezpečení v praxi ročně vydává zhruba 350 tisíc rozhodnutí. Návrh by výrazně posílil důchodové nároky u osob s vyšším vzděláním. Návrh by tak v rozporu se smyslem novely vedl ke zvýšení důchodu u těch seniorů, kteří již dnes mají důchody relativně vysoké. Pouze kvůli tomuto pozměňovacímu návrhu by výdaje na důchodové pojištění postupně vzrostly o zhruba 30 miliard korun ročně. Ke všem pozměňovacím návrhům je tedy z výše popsaných důvodů stanovisko předkladatele nesouhlasné. I přes rekordní navyšování důchodů jsou naši senioři ve velmi složité finanční situaci. Pozměňovací návrhy - se třemi v principu lze souhlasit, ale jsou technicky špatně připraveny, se čtvrtým nesouhlasím, právě jsem osvětlila. Co se týče tzv. důchodové reformy, připomínám, že ji máme připravenou, čekám na doběhnutí v září Komise pro spravedlivé důchody, tak abychom všechny oblasti skutečně vydiskutovali, a návrh představím na podzim. Bude to soubor pěti až deseti parametrických změn. A podle toho, na kolika opatřeních bude shoda, tak pevně doufám, že učiníme náš důchodový systém spravedlivý a udržitelný. Ale ještě jednou připomínám, že klíčové bude pro její realizovatelnost a její úspěšnost, abychom se jako politici byli schopni dohodnout. Tak zásadní změny jako důchody se nesmí dělat politickou přetahovanou. Tento návrh zvýší důchody všech důchodců, relativně více však u důchodců s nízkými příjmy. Bavíme se o novele, kterou máme teď ve třetím čtení. Zastávám totiž názor, že není spravedlivé a důstojné, aby senior po 35 letech práce a odvádění pojistného mohl dle zákona pobírat důchod nižší než 10 000 korun měsíčně. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Skupina nízkopříjmových a osaměle žijících starobních důchodců je jednou z nejohroženějších složek naší společnosti. O to víc, že si v drtivé většině případů nemůže pomoci sama svými aktivitami a i možnost pomoci ze strany rodin je velmi omezená. Nízké příjmy, vysoké životní náklady, zejména ty mandatorní, náklady na bydlení, na energie, na léky, což jsou mimochodem položky, jejichž současnou výši stát v podobě exekutivní a legislativní moci též do vysoké míry negativně ovlivnil. Časté propady do dluhových pastí, nemravné exekuce, v jejichž chapadlech momentálně vězí už téměř 100 tisíc našich seniorů. Ve světle těchto údajů je už naprosto nedostatečné a neomluvitelné pouze procítěně kritizovat, je nutné konkrétně konat, včetně masivní výstavby obecního bydlení a regulace nájemného, což je ale běh na delší trať.
A znovu říkám, to řešení je dvojí.
Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Já vás požádám o klid, protože je pravdou, že je tady vyšší hladina hluku. Aby se pan poslanec mohl vyjádřit. Tak prosím.
V každém případě si nemyslím, že bychom takto zásadní změnu, daňový balíček, měli diskutovat, byť jenom diskutovat, za tak turbulentní politické situace, a proto navrhuji přerušení do příští schůze.
Takže navrhujete přerušení do příští schůze. Je to váš návrh. Návrh byl zamítnut. Tak prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Vláda si nebere ty peníze, těch 10 nebo 11 miliard proto, aby je pak nějakou formou vrátila těm, kteří se mohli pojistit a nepojistili anebo se jim toho pojištění nedostalo. Takhle jednoduché to zcela bezpečně je. Mnohonásobně nižší. Takže když něco takového přijde, tak zcela určitě ani těch 10 miliard stačit nebude.
Další, zatím poslední přihláška na faktickou poznámku pan poslanec Stanislav Juránek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.
Já tady nebudu polemizovat vaším prostřednictvím s kolegou Bendlem, ale chci ještě doplnit jeden svůj návrh, který zazněl minule.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím a táži se, zdali je zájem navrhovatele o závěrečné slovo, případně zpravodaje, jestli má zájem také.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit. Prosím o klid. Prosím, paní ministryně.
Aby to bylo dobře pochopeno, tak půjdeme do historie. Mně leželo v hlavě, proč to tak strašně vadí. A řeknu vám, o co jde. Řeknu vám, jak je to skutečně podle zákona. Nikdo nebrání pojišťovnám, ať si tvoří rezervy, jak chtějí. Ale chceme limit na daňově účinné rezervy, jako má každá jiná právnická osoba v této zemi. Jako mají banky, jako mají další, jiné instituce. Proč má sektor jeden jediný takovouto výhodu? Proč si může vytvořit rezervu, jak chce velkou, tím pádem snížit základ daně a odložit si daň v čase podle své úvahy? To nikdo tady nemá a v této zemi to taky nebylo, když se tehdy přijal zákon o rezervách. A najednou jsem to našla včera. Našla jsem to až včera.
Já vás poprosím ještě jednou o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit!
Údajně byl za ODS. Takže v podstatě od té doby tady máme výjimečný sektor. A tu ale si započte jako daňově odečitatelnou, daňově uznatelnou. Takže my chceme jediné - my chceme, ať si příště ty rezervy tvoří tak jako každý jiný právnický subjekt. Takže já rozumím, pane předsedo Kalousku, že se to téma vracelo.
Vaše dvě minuty, paní poslankyně.
Děkuji. Ale jako příklad. A říkala jsem, že tedy si myslím, že bychom měli zahájit debatu o tom, jestli ta čtyřletá maximální délka je opravdu potřebná a jestli bychom třeba to neměli zkrátit o rok. Pokud máte problém s porozuměním textu, a která předložka co znamená, tak se vraťte na základní školu.
Tak já prosím, abychom nebyli příliš osobní.
Takže to by ten problém neřešilo. Takže pokud chceme se bavit o jakékoliv záležitosti ve zkracování rodičovské, a já s tím nesouhlasím, tak předpokladem těchto diskusí je zřízení dostatečných kapacit předškolní péče.
Také děkuji. Paní poslankyně Pekarová bude reagovat faktickou poznámkou.
To znamená, naprosto se shodujeme v tom, že ten krok musí být doprovázen tím, že kapacity budou odpovídat potřebě, že budou zvýšené a že ty děti budou mít místo zaručené jak v mateřských školách, nebo případně v dalších typech péče. To jsem říkala. Můžete si to najít. A je to určitě v tomto případě věc, na které se shodneme.